Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je pan ministr financí Zbyněk Stanjura. Připraví se Jakub Michálek. Pane ministře, máte slovo.
Tak od novely rozpočtu 2022 jsme u Green Dealu, docela zajímavá odbočka, ale proč ne. Já mám takovou jednoduchou otázku, na kterou je složitá odpověď podle mě. Ne faktickým hlasováním, ale reálně ano. Já netvrdím, že by bylo jednoduché se proti tomu postavit v Evropě. A s mnohými z těch slov souhlasím. Já jsem jenom říkal, abychom nepřenášeli tu debatu na zelené mužíky, a myslím, že na mnohé zelené aktivisty nebo takzvané aktivisty máme podobný názor. Ale to, co se dlouhodobě dělo v energetickém mixu v našich sousedních zemích, byl výsledek voleb, ať se nám to líbí, nebo ne. To je prostě pravda. A dneska to vidíme. Vždyť si řekněme, jak to je. Předseda Strany zelených je ministr hospodářství a spouští uhelné elektrárny. Prodlužuje provoz jaderných elektráren. No to by byla fikce, kdybychom před dvěma lety řekli, že to udělá "zelený" ministr hospodářství v Německu. To určitě ano.
Děkuji mnohokrát. Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je pan předseda poslaneckého klubu Pirátů pan Jakub Michálek. Pane předsedo, máte slovo.
Děkuju za slovo. Tak ještě jednou, abychom si to vyjasnili, jak je to s těmi zelenými mužíčky. A ve skutečnosti více nízkouhlíkové energie by velmi pomohlo zlehčit nebo ulevit v té krizi a zrychlit změnu směrem z této krize, uvádí pan tajemník Birol.
Děkuji za dodržení času. Připraví se Margita Balaštíková a Martin Exner.
To dneska prostě ještě neexistuje. To si snadno dostudujete. To člověk nemusí opravdu kandidovat na šéfa světové energetické agentury. To je celý princip, zjednodušeně, obnovitelných zdrojů. Naopak, když to fouká moc, tak potom byla ta situace, že ty ceny byly záporné. To je úplně jednoduché, a právě potřebujete ten zbytek. Ještě k panu ministrovi financí. Pane ministře, když si dohledáte moje vystoupení i v Bruselu na Radě, tak zjistíte, že jsem tam o tom mluvil mockrát. Právě o tom, že nesmíme být papežštější než papež a že ten Green Deal má jasná omezení a že je potřeba brzdit. Paradoxně vyjádření dnešní vlády právě na těchto fórech jsou o poznání zelenější.
Děkuji za dodržení času. Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo další faktické poznámky. Pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl připomenout, že Green Deal měl dva důležité důvody.
Dovolím si přečíst omluvy: pan poslanec Martin Major od 13 hodin z pracovních důvodů a Jiří Mašek celý jednací den ze zdravotních důvodů. V tuto chvíli bych tedy požádala Karla Havlíčka, zda by mě vystřídal v řízení schůze, protože jsem v tuto chvíli přihlášena s přednostním právem.
Máte slovo, paní poslankyně.
Děkuji za slovo. Mám samozřejmě nějaké informace, že jednání s panem ministrem financí probíhají. V tuto chvíli tedy Ministerstvo vnitra předkládá, že se navýší finanční prostředky v částce 870 milionů na Azylový, migrační a integrační fond. Jistě to bylo konzultováno s policejním prezidentem. Já jsem tedy udělala krok, že jsem se zeptala bývalého policejního prezidenta, jestli už to byl tedy projekt, který on nějakým způsobem rozběhl, jestli on o tom něco ví. Neměl o tom žádnou zpětnou vazbu. Takže asi je to potřebné, ale myslím si, že bychom k tomu měli mít více podrobnějších informací, i když chápu, že ne tady na plénu Sněmovny, ale určitě na bezpečnostním výboru. Vidíme, že policisté odcházejí. Ten stav se neustále snižuje. Já v souvislosti s tím, co se v současné chvíli děje, ať už je to legální, nebo nelegální migrace, jsem přesvědčena o tom, že naopak to, co je nejdůležitější, nebo jedna z nejdůležitějších oblastí je zajištění bezpečnosti. A zajištění bezpečnosti zajistím jedině tím, že budu mít dostatek policistů, kvalitních, profesionálních policistů.
Druhý pilíř a druhá věc, kterou zvažujeme, jsou investice, které i tak budou vyšší, a rozpočet fondu je rekordní. Nemyslím si, že by to někdo kritizoval. A třetí věc, která samozřejmě souvisí s těmi prvními dvěma, je ten deficit. Nemám radost z toho, jaké ty deficity jsou. Ale nemůžeme, a jsem si tím úplně jistý, nemůžeme potlačit ty první dva pilíře. To znamená nereflektovat vysokou inflaci, vysoké ceny energií v sociální oblasti nebo snížit investiční aktivitu státu na úkor snížení deficitu. Snažili jsme se nejlépe, jak jsme uměli. Ale pokud budeme balancovat všechny tyto tři základní přístupy, tak jsem přesvědčen, že lépe ty rozpočty dopadnout nemohly. Tak nevšiml jsem si, že by kdokoliv v Poslanecké sněmovně, kterýkoliv klub navrhoval nějaké podstatné zvýšení daní, a tím pádem podstatné zvýšení příjmů. Že jsme věděli, když jsme hlasovali, co to znamená. Já jako ministr financí jsem věděl, že to sníží daňové příjmy. Má to dopad do výdajů? Zvyšuje to deficit? Přece jsme věděli, že to opatření zvýší deficit, když jsme o tom hlasovali. Ale považovali jsme to v naprosté většině nás všech za správné opatření, a proto jsme ho podpořili. Je to možná paradox, ta procházejí tou Poslaneckou sněmovnou hladčeji než případné omezení výdajů. Jedni tvrdili, že to je jenom marketinkový trik a žádná úspora není, a druzí říkali, že to jsou brutální škrty, které něco ohrozí. Slyšeli jsme tady letos v lednu, v únoru katastrofické vize, co se týče rozpočtového provizoria. A zase, dobře, byl to černý scénář. Naplnil se? Nenaplnil se. Bylo to poprvé, když jsme aplikovali rozpočtové provizorium po změně zákona o rozpočtových pravidlech. A takhle bych mohl pokračovat. A díky tomu, že to má jiný režim, také bez ohledu na to, zda to zvýší, nebo sníží celkový deficit. Kladl jsem několik řečnických otázek a pak jsem si vždycky odpověděl. Musíme to udělat? Jsme si vědomi, že to zvýší schodek státního rozpočtu? Výhoda, že i poslanci, i my všichni máme víc času na politická jednání například, co se týče schodku. Na druhé straně, dokud neproběhne hlasování o třetím čtení, tak vlastně nevíme, jaký bude výsledný deficit státního rozpočtu. Myslím, že tu debatu vést máme, musíme. Ale říkám, obě řešení, to dnešní i ten režim rozpočtu, mají klady a zápory. Není to tak, že jedno řešení je skvělé a druhé je úplně špatné. A také máme první zkušenost s dopadem mimořádné valorizace penzí. V tom zákoně je to dlouho, naštěstí jsme to dlouho nemuseli použít. V okamžiku, kdy se dostaneme do situace, kdy nebude pravděpodobná mimořádná valorizace penzí, tak podle mě je čas se vrátit, zda ten zákon, který byl napsán, zda se osvědčil, nebo zda je dobré vést debatu o nějakých parametrických změnách. Někdo říká: Nemá to být jen procento, má to mít všechno pevnou částku všem. Někdo říká: Rozdělme to. Část pevnou částkou všem a část procentuálně. Myslím, že v této chvíli na to nebyl čas, že jsme to museli řešit podle té stávající legislativy. A nejsou to jenom starobní důchody, ale jsou to i všechny ostatní důchody, které do té skupiny patří. Já vím, že je obvyklé, že opozice hlasuje proti rozpočtům. My jsme nepostupovali jinak. Takže já ani nepředpokládám, že by rozpočty nebo novely rozpočtu opozice podpořila. Myslím si, že na tom se má demonstrovat voličům rozdílnost přístupu vládních a opozičních stran, říkám, bylo to tak vždycky.
Krásné dopoledne, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Přebrala jsem řízení schůze.
Neříká se to jednoduše. Mnohem jednodušší bylo říct ano, máme řešení, které je rozpočtově snesitelné a které současně pomůže podnikům. A poslední poznámka. Tam ten prostor ještě existuje. Jsou prostě firmy, které investovaly za nemalé peníze do snížení energetické náročnosti své výroby. Jsou firmy, které měnily zdroje, které se snažily, aby se jim ta investice vrátila. A současně říkám u všech odhadů na příští rok, pracujeme s obrovským množstvím neznámých. A ty změny jsou prostě veliké a procentuálně jsou mnohem vyšší než v minulých letech. Je tam tolik neznámých, že nikdo nemůže položit svoji profesní hlavu na špalek, že se to nezmění. Logicky. Já jim to nevyčítám. Ani vteřinu by mě nenapadlo tvrdit, že tam nejsou rizika a nejsou nejistoty. A já myslím, že to Česká republika zvládla dobře díky práci mnoha a mnoha lidí, že máme dostatek plynu. Že to nepomůže všem, úplně všem, v každém individuálním případě, to je prostě pravda. Vždycky najdete případ, když dáte nějaký příjem rodiny, posbíráte všechny možné sociální pomoci, a zrovna je to na hraně a oni na tu pomoc nedosáhnou. Ten život je pestřejší. Souběh mnoha okolností může nastat. Ani my sami nevíme, jaký souběh okolností může nastat. A chtít, aby tohle všechno bylo podchyceno v zákonech, je nereálné očekávání. A my mluvíme o průměrné spotřebě, průměrném navýšení ceny, průměrné úspoře. Ale jsme si vědomi toho, z čeho se ten průměr tvoří. Ale k tomu máme pak jiné, dodatečné nástroje, abychom to jako společnost jako celek zvládli. Zrušení podstatné části silniční daně, 4 miliardy jsme snížili břemeno. Začne platit podpora zaměstnavatelů, kteří budou uplatňovat částečné úvazky. Hlasovala pro to skoro celá Sněmovna napříč? V řádu jednotek miliard. Zatím jsem nezaznamenal žádný hlas, abychom to neudělali v Poslanecké sněmovně, takže předpokládám, že to schválíme napříč politickým spektrem. Máme před sebou hlasování, abychom prodloužili to mimořádné opatření o mimořádně zvýšených odpisech. Podle mě je. Hlasování podle mě ukáže, že to má podporu napříč politickým spektrem. Opět necháme těchto 10 miliard daňovým poplatníkům, aby zvládali tyto těžké měsíce a roky, ale na druhé straně to zvyšuje deficit státního rozpočtu. Druhá věc je pak politické rozhodnutí. Podívejte se do jednacího řádu. Nesmí se měnit žádný jiný zákon, ani o rozpočtovém určení daní, ani o spotřebních daních, ani o dani z příjmu, ani o EET. Tak to prostě je.
Byly vyčerpány všechny faktické. S přednostním právem se přihlásil pan vicepremiér Rakušan. Pouze připomínám, že platí to, že se jede do 13 hodin, poté je hodinu a půl přestávka.
Pokud to nestihneme, tak jsem omluven do 17 hodin, ještě se tady ve Sněmovně objevím a určitě si slovo vezmu. Takže teď pár slov k tomu rozpočtu. Těch 300 milionů korun, o kterých jste hovořila, že jsou obsaženy v novelizaci rozpočtu jako obměna a doplnění techniky ke zvládání krizových situací, to nejsou finanční prostředky spojené s Hřenskem. To jsou finanční prostředky navíc. To jsou finanční prostředky, o které jsme navýšili investiční finanční prostředky Hasičskému záchrannému sboru ještě tento rok. A byl to plán ještě před tou tragédií, která postihla České Švýcarsko. Tedy to jsou ještě peníze navíc, které v novelizaci státního rozpočtu nevidíme. Stejně tak je určitě dobrou zprávou, že všem zasahujícím hasičům, ať byli profesionální, nebo dobrovolní, byly vyplaceny odměny za jejich neuvěřitelně statečný výkon při hašení požáru, lesního požáru v Českém Švýcarsku. Takže říkat, že jsme na policisty a hasiče zapomněli - odměňovali jsme je za ty mimořádné výkony, které tady byly. Bylo to se souhlasem odborů, policejních i hasičských odborů. Je to důležité si říci. Pokud zvýšíme o 10 % do tarifů, tak i ta výsluhovost pro ně příští rok bude zajímavější, než je to teď na podzim. A tuhle informaci oni samozřejmě velmi dobře mají. Potom jste zmínila i tu ubytovnu. Je to jednoznačně výhodné. Prověřoval to pan ministr financí se svým náměstkem na naší velmi podrobné diskusi. Ona je to vratná investice, protože když si spočítáme, kolik dáváme finančních prostředků policistům na ubytování v Praze a kolik přespolních policistů tady slouží, tak tohle je v několika letech naopak vratná investice. Jedná se o nemovitost v perfektním stavu, o nemovitost, která nevyžaduje žádné úpravy. Je to bývalé vysokoškolské zařízení, které prošlo rekonstrukcí. Ti policisté se tam mohou nastěhovat a nás to v současné chvíli nebude stát ani korunu. Je to dlouhodobě rozpočtově výhodná záležitost. To je informace, která tady padla. Stabilizační příspěvky. Není to tak, že se nevyplácejí. Je pouze jiná filozofie stabilizačních příplatků. Ta bývalá filozofie byla taková, že se vyplácejí především místně. Teď je chceme vyplácet a vyplácíme především generačně. To znamená, zastabilizovat policisty se zkušenostmi, ve středním věku, u kterých hrozí, že by v té filozofii výsluh měli tendenci sbory opustit. To je věc, kterou řešíme. Stejně tak myslíme i na obnovu techniky dobrovolných hasičů. Pro rozpočet příštího roku se připravuje štědrý dotační program, který k tomuto účelu bude sloužit. Mnoho jednotek si bude moci vyměnit techniku i na základě toho, co jsme jim teď po Hřensku v rámci nově vypsaného dotačního titulu schopni jako Ministerstvo vnitra poskytnout. Tohle všechno funguje. Nezmínila jste, že jsme museli navyšovat, a to zmíním já, azylový a migrační fond, že jsme museli navyšovat samozřejmě odbor azylové a migrační politiky, finančně i personálně, což je záležitost, která logicky vyplývá z té situace, v které se v současné době nacházíme. O půlnoci začaly platit kontroly. Jedná se o reakci vlády, která nepřišla pozdě. Vláda toto bere jako krajní řešení obnovit kontroly na vnitřní schengenské hranici, nicméně ve chvíli, kdy počet migrantů zachycených od ledna na území České republiky byl až 12 000, vláda musela zareagovat. Opatření se už po prvních hodinách ukazuje jako účinné, byli zadrženi jak imigranti, tak byli zadrženi i převaděči, kteří se pokoušeli tyto lidi na naše území dopravit. Uvědomujeme si, že je to věc komplikovaná, zatím jsou v nasazení policisté a celníci. Uvidíme, jak se situace bude dál vyvíjet. Podle platné legislativy jsou zavedeny kontroly v první fázi na 10 dnů. Vláda se tím bude zabývat na dalším zasedání. Potom mohou být prodlouženy o dalších 20 dnů a potom to samozřejmě už vyžaduje jednání i s Evropskou komisí o notifikaci našich opatření. Tam jsou prováděny kontroly. Snažíme se minimalizovat dopady na obyvatele z tohoto regionu, ale samozřejmě to život znepříjemní. Dnes jsem v regionu jednal i se zástupci samosprávy. To bude hned příští týden. Potom budu jednat s jižanskými státy o ochraně vnější hranice Schengenu.
Děkuji za dodržení času.
Pravděpodobně pragmaticky, bylo to pro ně jednoduché, možná lobbing, možná cokoliv jiného. No protože si Německo vytvořilo obrovské množství zdrojů právě v paroplynových elektrárnách na úkor uhlí a jádra. Důsledek této zelené německé politiky je to, že dneska jsou ty ceny jak utržené ze řetězu. Ano, válka díky spekulacím a díky vydírání Ruska tomu dala ten finální úder, ale umožnilo se to díky té poptávce.
V tuto chvíli pan ministr financí Zbyněk Stanjura a připraví se Jakub Michálek.
Babišova vláda nerozhodla o zrušení DPH, rozhodla o tom nezákonným způsobem sama ministryně financí bývalá. Nezákonným. Mohu poskytnout údaje nezávislých právníků. Vláda takovou kompetenci prostě nemá, ani Babišova, ani naše vláda. Za druhé, žádné poplatky za obnovitelné zdroje v minulém roce nebyly odpuštěny. Také jste to říkal, pane poslanče. První poplatky budou odpuštěny od 1. října letošního roku. Najděte rakouskou politickou stranu, která podporuje jaderné elektrárny.